Ale když mu to uzákoníme, že do té práce nemusí, tak potom ano. Potom to bude v duchu logiky pana poslance Bláhy.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Víc toho řeknu pak v řádném vystoupení, ale opravdu si nevím rady se slovními obraty typu "úplně trošku". Je to úplně trošku jinak. Ale já myslím, že jsme si neporozuměli, na základě porozumět textu. Pan poslanec Bláha tady vystupuje jako bychom někomu zákonem nařizovali, aby otevřel. A my nenařizujeme, aby otevřel. Když budeme mluvit o té podnikatelské rovnosti, tak první máte křičet: Žádná zelená nafta! Žádné dotace! Máte tu stát jako první s námi a říkat: Tohle je nerovnost podnikatelského prostředí! Takže fakt jsme si nerozuměli, tak já vám to zkusím vysvětlit. Ten zákon, který dneska platí, zakazuje jedné skupině podnikatelů, aby podnikali o státních svátcích, a je to vybrané na činnost a současně na velikost provozovny. Nakupovat nemůžu a na pivo můžu podle našich zákonodárců, kteří byli pro ten zákon. Vy jste si vlastně stěžoval sám na sebe. Tak tu smlouvu vypovězte. Jste svobodný člověk!
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Nachera.
Dneska je to tak, že musí být zavřeno. Já jsem navrhoval kompromis, bohužel to spadne do té debaty, jestli vůbec celý ten zákon má smysl. Tak se nad tím zamyslete, kolegové.
Pan poslanec Skopeček a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Nyní budeme pokračovat vystoupením těch, kteří se přihlásili do rozpravy. Pořadí bude následující. Pan poslanec Ferjenčík, po něm pan poslanec Benda, po něm pan předseda Stanjura.
Je to poctivý člověk a je to poctivý podnikatel a měli bychom si ho vážit. Děkuji. Doufám, že ubereme plyn všichni.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Opravdu už naposled. Máme jednotný evropský trh a jednotná evropská pravidla a národní dotace, takže v tom si jsme trošku nejednotní. To, že jsme tady měli myšlenku, a tu měla jedna nejmenovaná strana, trh vše vyřeší, tak to už jsme všichni zažili. Trh nevyřešil vůbec nic. To, že srovnáváte škodovku s Audi, je velice hezké. My na škodovce máme obrovský zisk, zrovna tak jako obrovský zisk má Audi a jiní výrobci automobilů. A v tom je ten rozdíl, v těch prasátkách, protože ani v té cizině neumí to prase vyrobit za těch 25 korun, ale jenom díky tomu, že mají jiné skryté národní dotace a hlavně si chrání svůj trh, to znamená, že vyrábějí, mají tu zemědělskou výrobu, aby měli rozvinuté ty vesnice, na kterých jsou ti lidé zaměstnáni, aby tam mohly fungovat hospůdky a obchody, to je ten záměr. My si sem všechno pustíme a zničíme si ty vesničky a díky tomu tam nemáme život. Takže tak to je úplně jednoduché.
Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Munzar.
Já nesouhlasím a ostře argumentuji proti argumentům pana poslance Bláhy. Já s tím nesouhlasím, protože jeho vystoupení nejsou konzistentní. Tak buď platí věta jedna, nebo druhá. Nemohou platit obě dvě. Tak proč se vždycky dívá na nás, když říká "vy to chcete a tam nejsou"? Tak já tomu vůbec nerozumím. A ukazuje se, že i poctivý podnikatel, úspěšný podnikatel může být výrazně levicový. Já bych argumenty pana poslance Bláhy chápal, kdyby byl návrh zákona, že někdo musí otevřít, ale to by bylo stejně špatně, jako že musí zavřít.
Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Válek.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Ale právě to, co jste řekl, že tady se omezuje konkurenceschopnost, že tady jsou nerovné podmínky, to nezpůsobuje trh, to způsobují státní regulace. A tím se vracím k tomu tématu, které tady máme na stole, omezení otvírací doby. Takže spíše hledejte problém v těch různých zákazech, nařízeních, příkazech, dotacích, subvencích, regulacích než ve svobodném trhu.
Děkuji. Pan poslanec Válek a jeho faktická poznámka.
Já bych, dámy a pánové, také velmi, jak už tady zaznělo předtím, ocenil, kdybychom se vrátili k tématu té pracovní doby, a prostřednictvím pana předsedajícího si jenom dovolím drobnou poznámku jako člen zemědělského výboru, abych potěšil předsedu zemědělského výboru, že sleduji, co tady padá.
Máte slovo, pane poslanče.
Možná lehce zareaguji alespoň v několika glosách na to, co proběhlo. Ale věta, která zazněla zde na půdě Sněmovny, jsem diskriminován podepsanou smlouvou, se mi zdá opravdu lehce pikantní. Tak to nemá skoro žádný z levicových zákonů schválených tady v posledních čtyřech letech. Všechno to byly takové podivné kompromisy velkopodnikatelů a socialistů, které přesně skončily v tom, že mezi nimi není žádné protnutí. Já to naprosto respektuji, ale myslím, že na půdu Poslanecké sněmovny to nepatří.
Totéž platí i pro Ministerstvo životního prostředí. Přesto přese všechno Evropská komise České republice vytýká, že toto není dobře transformováno. A o co konkrétně jde?
Děkuji za slovo. Novela napravuje nesprávnou transpozici směrnice Evropského parlamentu, kde občanská společnost nebyla dostatečně zohledněna, a přiznává neziskovým organizacím právo předkládat příslušnému orgánu jakékoliv vyjádření související s případy škody na životním prostředí a oprávnění požadovat po příslušném orgánu, aby přijal opatření podle směrnice. Zároveň bude mít taková organizace vysloveně zákonné právo stát se účastníkem řízení o ukončení preventivních nebo nápravných opatření. Dovoluji si vás požádat o podporu této novely, protože ji pokládám za velice důležitou, a zároveň žádám o přikázání k projednání v garančním výboru, kterým byl určen výbor pro životní prostředí.
Děkuji paní poslankyni. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník.
V čem tedy spočívá vlastně ten návrh? Na to pak reagovaly z moci úřední instituce k tomu pověřené: Česká inspekce životního prostředí nebo Ministerstvo životního prostředí. Čili opět neziskovky. Skutečně velmi nevybíravé finanční sankce.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Obě události mají pochopitelně hlubokou souvislost. Tady mi dovolte trošku odbočení a uvedení jedné osobní vzpomínky. Připomínám, že výročí 17. listopadu, jak víme, každý rok si ti, kdo si chtějí připomínat tuto politickou změnu, připomínáme na Národní třídě. Nesouhlasím se snahou o to stavět oba tyto dny proti sobě. Vidím to jako zásadní problém, jako nebezpečný jev zpochybňující základy našeho pluralitního demokratického politického systému, jako skrytý útok na klíčový den začátku obnovy svobody a demokracie v naší zemi.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Člověk by řekl: Kdo by proti tomu mohl něco mít? Nicméně tato Sněmovna diskutuje už několik let nad několika návrhy. Skutečně nás spolu s kolegy nenapadlo nic jiného, než že by to byl pěkný dárek našim předkům. A pokud Karel Rais tady zmiňoval podporu všech studentských organizací, všech žákovských organizací, vážené poslankyně, vážení poslanci, na čem se dnes mladí lidé nebo studenti shodnou, kde hledají národní uvědomění? Prosím vás, abyste zvážili, i tady kolegové zprava, zda nepodpořit Mezinárodní den studenstva a rozšířit 17. listopad. Takže tolik moje prosba.
Děkuji paní poslankyni Valachové. Ale vidím z místa přihlášeného předsedu klubu ODS.
Děkuji, dobrý den. Já bych k tomu dodal jen to, že tady máme nějaké historické skutečnosti. Obzvlášť si je připomínáme v době, kdy máme ta osmičková výročí. Víme, že to většinou byly tragické události našich dějin, anebo převažují ty tragické nad těmi pozitivními, bohužel. A že také nejsou jenom osmičková výročí. Současně tento svátek připomínal význam studentstva v zápasu za humanistické a demokratické hodnoty. To je potřeba, aby tady zaznělo. Nechci už to příliš jitřit. V čele této organizace stál dlouhou dobu i Miroslav Štěpán, který patřil k tvrdému jádru komunistických funkcionářů.
Už budu končit. My si klademe za cíl napravit v co nejkratší době alarmující situaci, která byla zjištěna, týkající bezpečnosti silničního provozu. Jsem samozřejmě připraven reagovat v podrobné debatě.
Hlasování číslo 17, přihlášeno je nás v tuto chvíli 165, pro 135, proti nikdo. Poprosím tedy nově ustaveného zpravodaje, aby nám uvedl zprávu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vláda k tomuto vyslovila neutrální stanovisko, nicméně upozorňuje na některé nedostatky. Jedním z těchto nedostatků je, že prohlídka není provázána s následnými paragrafy k výměně řidičského průkazu. Není jasné a není úplně koncepčně vyřešeno, zda tato prohlídka nebude zatěžovat finančně řidiče, protože toto není v tomto zákoně ošetřeno. Není jasné, jestli neabsolvování takovéto prohlídky bude, nebo nebude přestupkem. A dále v této novele není specifikováno vyšetření zraku, ale návrh mluví obecně jako o lékařské prohlídce. Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo. Totiž ty výhrady, které máme, se opravit nedají. To je celé. Nevím, co na tom chceme opravovat, maximálně že dáme někomu pravomoc, aby to kontroloval a pokutoval řidiče. Tak kdo myslí aspoň trošku vážně boj s byrokracií, tak pro tento návrh nemůže zvednout ruku. Nedá se opravit. Pokud ten papír vyhodíme, tak ten návrh zůstane prázdný. A o prázdném návrhu zákona nemá smysl hlasovat.
Přiznám se, že když jsem se díval na tento sněmovní tisk a na tento záměr, který tady byl již prezentován panem poslancem, tak musím říct, že na první pohled docela bohulibý záměr. Kdo z nás by nechtěl, aby tady byl další nástroj, který by mohl zvýšit bezpečnost silničního provozu? Ale opravdu, v praxi to ničemu konkrétnímu nepomůže. Ale myslím si, že takováto změna by měla být dělána cestou resortního návrhu. Děkuji za pozornost.
Mám tady faktickou poznámku pana poslance Válka. V tom případě poprosím pana poslance Václava Klause, který je přihlášen do diskuse.
Vždyť v jaké zemi žijeme? Máme tisíc jedna dalších semaforů. Všude kamery, kontroly. Tisíc jedna opatření. Za chvíli skončíme zase jak v 19. století, že poběží chlap s píšťalkou a s praporkem, že jede vozidlo. Takže navrhuji zamítnout.
V republice, jak jsem se díval, je odhadem 3 tisíce očních lékařů, kteří mají praxe. Pokud to podělím, vychází to na 100 pacientů na jednoho lékaře.
Děkuji. Přeji hezký večer. Nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a podívám se, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo. Takže jestli tedy nemáte nic proti, já tedy končím obecnou rozpravu. Také není. Takže se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Svolám poslance gongem. Takový návrh nevidím. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování teď. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor dále navrhl přikázat tento návrh výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru. Má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Hlasování číslo 34, přihlášeno 139 poslanců, pro 134, proti nula. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru. Tímto tedy projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli končím.
Děkuju, pane předsedající. Konkrétně se jedná o ustanovení směrnice zakotvující konkrétní práva nevládních organizací usilujících o ochranu životního prostředí v oblasti ekologické újmy. Jakkoliv Česká republika se proti výtkám Evropské komise opakovaně ve svých vyjádřeních ohradila, Komise argumenty České republiky nepřijala a požaduje od České republiky zjednání nápravy.
Myslím, že toto uspořádání je schůdné, sám ho podpořím. A opravdu je to po řadě konzultací s historiky i studenty. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Věřím, že to nebyl úmysl, ale je to tak vnímáno. V roce 1939 česká veřejnost a čeští studenti bojovali za svobodu a demokracii. A ten svátek se přesně takhle jmenuje. To byl vždy exponent komunistické strany nebo komunistů. Já plně respektuji názor stávajících studentů. Není to shoda okolností, mluvil o tom Pavel Žáček, ale když se nad tím zamyslíte, tak my si vlastně v jeden den připomínáme tragickou událost dějin našeho národa a radostnou událost dějin našeho národa. Byly to ideály svobody a demokracie a já vás žádám, abyste to tak nechali, abyste to nerozmělňovali. A teď mám otázku, na kterou neznám odpověď, tak požádám zástupce předkladatelů. Ale já prostě neznám odpověď. Možná je to důstojná připomínka v mnoha zemích západní Evropy, a možná žádná. Ale když už mluvíme o tom mezinárodním aspektu a nemluvíme jenom o českých národních dějinách, tak bychom mohli znát odpověď. Nebyli jsme to my, kdo ten svátek ukradl a ideologicky zneužíval 40 let, byl to úplně někdo jiný. A ti to dneska podporují - logicky, protože chtějí, aby se na to období zapomnělo.
Ptám se, kdo se hlásí z místa do rozpravy. Ptám se na závěrečná slova zástupce předkladatele.
Pak samozřejmě si sami odpověděli, že to není smysl hry. Děkuji vám.
Nepadl žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garanční výbor. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Já vás všechny odhlásím.
Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 19. schůze dne 30. srpna tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 31. srpna tohoto roku. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s kartou náhradní. Na začátek přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Petra Dolínka a poslance Leo Luzara. Ještě chvilku vyčkám. Vidím, že další kolegové ještě vcházejí do sálu... Kdo je proti? V tuto chvíli je přihlášeno 135 poslanců, pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. A nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 19. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nejdříve bych vás rád seznámil s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Dále grémium navrhuje zrušit pevné zařazení bodu 84 návrhu pořadu, to je sněmovní tisk 144-E - celoživotní učení, který je zařazen na čtvrtek 13. září v 11 hodin jako první bod, a pevně jej zařadit na čtvrtek 20. září v 11 hodin jako první bod.